V tom si myslím, že vás vaši úředníci šidí. To je prostě obecně závazné pro všechny a nelze říct: bude uplatněno jenom v této věci a plošně ho uplatnit nemůžeme. Tam je rozdíl mezi Ústavním soudem a běžnými soudy, které opravdu jenom judikují v konkrétní kauze. Já vítám to, že připravujete něco nového. Ale nelze říct: v jedné věci uplatnit můžeme a v ostatních věcech uplatňovat nemůžeme. Kdybychom tímto způsobem vykládali judikaturu Ústavního soudu, a já vím, že to Ministerstvo financí občas dělá, tak se úplně zblázníme v té zemi.
V té věci samozřejmě bude konáno. Prostě není to naplnitelné. Já nevím, jestli jste tu byl, pane poslanče, když jsem přednášela reakci na interpelaci. Řešilo se to na půdě s experty na ústavní právo, na půdě právnické fakulty.
Paní ministryně, ve vší úctě, tomu se nemůže říkat rozpor. Rozpor to byl do okamžiku, než to rozhodl Ústavní soud. Nad něj už pak nikdo není. To je ta nejvyšší autorita při vykládání zákonů. Jeden z mých náměstků, když se dostal do téhle situace, že padlo rozhodnutí Ústavního soudu a on si neuměl poradit, jak to udělat podle stávající legislativy, tak si na to objednal právní analýzu asi za 400 tisíc korun.
Krajský úřad nedoručil veškeré písemnosti všem účastníkům řízení. První oznámení o zahájení stavebního řízení bylo odlišné od žádosti stavebníka. Stavební povolení se nedostatečným způsobem nebo vůbec nevypořádalo s námitkami. Vypořádání námitek je tak nepřezkoumatelné jako celé stavební řízení. Spis byl veden v rozporu se správním řádem a současně nebyl kompletní. Účastníci nebyli seznámeni s doplněním spisu před vydáním rozhodnutí. Mě jako ministra dopravy tato situace vůbec netěší. Děkuji.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, milá veřejnosti. Jestli například změnou organizačního řádu přesunul vydávání těch formálních rozhodnutí na jiné osoby v případech, kde to je možné.
Prosím.
Ptám se vás tedy, vážený pane ministře, jak budete dále postupovat. Pokud by došlo ke zrušení této smlouvy, jak by stát postupoval a zajistil výběr mýtného? A neobáváte se dalších žalob a hrozícího zvýšení nákladů pro Ministerstvo dopravy?
Vážený pane předsedající, děkuji, že jste mi opět udělil slovo. Já bych chtěl všem říci, že toto dnešní rozhodnutí krajského soudu neovlivňuje nijak stávající smluvní vztah. Ministerstvo dopravy bude podle platného a účinného smluvního vztahu nadále postupovat. Ministerstvo dopravy a Česká republika zde jsou pouze jako osoby zúčastněné na řízení. Jak budeme dále postupovat, jak jste se ptala, vážená paní poslankyně. Takže pokud vás to bude zajímat dále, tak bych doporučoval sledovat média ke konci příštího týdne.
Děkuji. Tím jsme tedy vyčerpali všechny dnešní interpelace. Já děkuji všem členům vlády a všem poslancům, kteří se zúčastnili. Dnešní jednání tím tedy končí. Budeme pokračovat v této schůzi zítra, a to v bloku třetích čtení, kde jsou na pořadu body 35, 36, 37, 38 a 39, a následovat budou pevně zařazené body zákonu o dráhách a o elektronických komunikacích, kde máme druhá čtení.
To znamená, z pohledu právníků se jedná o porušení legislativy v oblasti stavebního zákona a pro nápravu současného stavu by měly být použity prostředky, které tato legislativa poskytuje. V tomto případě se velmi pravděpodobně o takovou stavbu jedná, ale vlastníkem stavby je provozovatel zařízení. Druhým pak přísnější sledování podobných záměrů posuzování vlivu na životní prostředí, tedy EIA. A další opatření budou přijata v rámci schvalování nového návrhu zákona o odpadech, který se na podzim dostane do Sněmovny, a určitě se o tom budeme bavit.
Prosím.
Jak sám víte, ta situace je skutečně neúnosná. Zavinil to někdo, od koho si ty obce a vlastníci skutečně nic nevezmou. Čili absolutní nesmysl. Najít nějaké řešení, protože jinak dojde skutečně k nějakému neštěstí. A v tomto případě nemohou ani obce, ani ti majitelé sanovat takovéto území.
Ale znovu se o tom s kolegy ještě pobavíme.
Také děkuji.
Chtěl bych se zeptat, kdy to bude realizováno.
Děkuji za krátký dotaz a prosím paní ministryni o odpověď.
Vážený pane poslanče, dámy a pánové. Účetní závěrka - za třetí - stále zůstane součástí daňového přiznání. A s rejstříkovým soudem bude nutno domluvit formu a strukturu předávaných dat, na čemž se pracuje. Předsunutí realizace by znamenalo neúčelné vynaložení finančních prostředků na úpravu stávajících formulářů.
Tento postup vnímám jako logický vzhledem k tomu, že v případě nezávislého přijetí původního návrhu zákona by bylo i tak následně nutné provést jeho změny za účelem plné transpozice. Následně budou upravené návrhy znovu předloženy k projednání vládě. Co se týče problematiky lobbingu, zde je situace poněkud odlišná, nicméně postup v rámci přípravy návrhu zákona o lobbování a souvisejícího změnového zákona byl rovněž logickými pohnutkami s cílem zajištění co nejlepší kvality předkládané legislativy. Návrh zákona o lobbování a souvisejícího změnového zákona byly v tomto případě včas, a to 27. prosince v loňském roce, předloženy vládě a následně byly projednány 7. března Legislativní radou vlády. V tomto období a rovněž následně ještě probíhala nezávazná jednání s připomínkovými místy s cílem vypořádat co nejvíce ze značného množství připomínek. Takže za pár dnů. Následně se předpokládá zařazení obou návrhů na program jednání vlády. Chceme se vyvarovat následné potenciální možné nefunkčnosti, tak jako se to stalo například v Maďarsku. Jednotlivými fázemi vytváření návrhu se také celou dobu zabývala pracovní komise k lobbingu. To je asi vše, co k tomu mohu sdělit.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku?
Ano, zájem o doplňující dotaz mám. Kdy to tedy dostaneme do Poslanecké sněmovny, oba dva ty návrhy? Protože na to jsem odpověď nedostal.
Tak, paní ministryně odpoví.
Tak konkrétní termín samozřejmě říci nemohu, protože tady jde hlavně o kvalitu, a jak jsem řekla, abychom se vyvarovali nějakých prostě nepříjemností, které zažívaly okolní země.
Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník, který přednese interpelaci na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Mají se zasadit do krajiny, ale také do měst.
Děkuji. Požádám pana ministra o odpověď.
Dobré odpoledne. A my už komunikujeme samozřejmě s desítkami našich partnerů, se kterými už jsme udělali několik schůzek. To znamená, že my bychom rádi začali s těmi výsadbami na podzim letošního roku, protože sázet ve velkém stromy v létě by samozřejmě nebylo efektivní, spousta by jich uschla. Budou to především stromy listnaté, v ideální případě kombinace některých původních stromů v české krajině, ať už jsou to lípy, duby, buky, samozřejmě ovocné stromy.
Vy jste v odpovědi uvedla, že by pak mohlo být daňovým subjektům vyměřeno penále, a tím údajně chráníte daňové subjekty. Já této tezi rozumím tak, že aby ty peníze neutratili, tak jim je radši zadržíte. Já jsem přesvědčen, že jsou úplně blahem bez sebe, jak jsou chráněni Finanční správou. Já sice nejsem právník, ani ústavní, ale pokud Ústavní soud použil argumenty, které platí všeobecně, tak by k nim také měla Finanční správa takto přistupovat. Daňový řád umožňuje správci daně prověřovat před vyměřením daně pouze tu část plnění, o níž existují důvodné pochybnosti. Nedává však správci daně pravomoc zadržovat nespornou část nadměrného odpočtu odvozenou od těch zdanitelných plnění, která jako nesporná nemohou být předmětem prověřování." Tedy argumentaci, že neexistuje procesní postup, a proto Ministerstvo financí nevrací, respektive Finanční správa nevrací nadměrné odpočty, Ústavního soud nejen vyvrátil, ale také ji označil za nesprávnou. Přesto Ministerstvo financí a Finanční správa i takto dále argumentují a ignorují tím rozhodnutí Ústavního soudu. Jinými slovy zde Ústavního soud řekl, že Finanční správa nešetří práv daňových subjektů a nadužívá své pravomoci. Jinými slovy říká, že by Finanční správa měla postupovat v souladu s principem proporcionality, minimalizovat své zásahy, aby se její postup nestal vůči jednotlivci nepřiměřeným. A Ústavní soud popírá zcela správně tu politiku posledních let, která je nastavena na Finanční správě, kterou si Ministerstvo financí a Finanční správa daly do vínku, a to je agresivní přístup k daňovým subjektům za účelem maximalizace výběru daní. Táhne se to bohužel jako červená nit konáním Finanční správy. Toto není jediný příklad, toto není jediná kauza. Táhne se to skutečně mnoha kauzami, které tady neustálé projednáváme. Ale zdá se, že rozkaz z Ministerstva financí zněl jasně. Vidíme to na mnoha dalších příkladech. A na to se snažil dle mého názoru Ústavní soud upozornit.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže nebudu opakovat prosím, pane poslanče, jestli dovolíte, všechny vznesené argumenty, ale pouze ve stručnosti zopakuji závěr, který z mé odpovědi vyplývá. Zadržování nárokovaných nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty z důvodu nutného prověření jejich oprávněnosti je nepochybně legitimním krokem, který vyplývá z daňového řádu, následně samozřejmě částečně i ze zákona o DPH. A jak je i v mé odpovědi dokumentováno na konkrétních údajích od roku 2014, Finanční správa se snaží minimalizovat objem zadržovaných nadměrných odpočtů, a tím tedy minimalizuje ten zásah do vlastnického práva. A já na té tabulce, kterou jsem vám zaslala, kde jsou tvrdá čísla zadržovaných odpočtů od roku 2014 do roku 2019, tak ten trend v té tabulce je jednoznačně jasný. Máte tam podrobná čísla. Objem zadržených nadměrných odpočtů se podařilo snížit na částku lehce přesahující miliardu korun. To bylo číslo někdy k začátku roku. To je historicky nejnižší číslo. To znamená, že neustálou analytickou činností Finanční správa zpřesňuje své kroky a neobtěžuje většinu poctivých daňových subjektů, nebo subjektů, které nechybují. Ona tam samozřejmě může být i chyba, která nesouvisí s tím, že by se jednalo o nepoctivého podnikatele. Takže zatímco v některých měsících roku 2014 tato částka přesahovala 17 miliard korun, přičemž dlouhodobý průměr byl kolem 5 miliard korun, tak v podstatě dneska se pohybujeme skutečně na těchto částkách, které vám říkám, a je to zejména díky institutu kontrolního hlášení a na něj navazující analytické a metodické práci. To máme v zákoně. Přes všechny tyto pozitivní posuny Ministerstvo financí spolu s Finanční správou již delší dobu s odbornou veřejností - a bylo to i s takzvaným expertním týmem k daňovému řádu, kde sedí zástupci Nejvyššího správního soudu, Ministerstva spravedlnosti, státního zastupitelství, advokátní komory, Komory daňových poradců, ombudsmana a tak dále. Je to skutečně expertní tým, který léta pracuje. Účastnila jsem se, i na nižších úrovních jsem pracovala, a pokud mi čas dovolí, tak chodím i alespoň na část tohoto jednání v této době. Výsledkem tohoto snažení je aktuální návrh novely daňového řádu a souvisejících zákonů, který obsahuje institut zálohy na daňový odpočet, která bude moci být daňovému subjektu vyplacena v rozsahu, v jakém oprávněnost nadměrného odpočtu nevyžaduje dalšího prověřování. Tento návrh zákona byl Ministerstvem financí 21. května 2019 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení, které stále probíhá. A vy to víte, protože jste z něj už citoval některé pasáže. Ale předpokládám, že povedeme debaty velice, protože se dostane velmi rychle na půdu, ať už Poslanecké sněmovny, rozpočtového výboru.
Seznam výkonově zpoplatněných pozemních komunikací, tedy dálnic a silnic první třídy, je obsahem přílohy číslo 1 a 2 vyhlášky o užívání pozemních komunikací, zpoplatněných mýtným, jejichž novela je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Další jednání této pracovní skupiny v návaznosti na jednání v jednotlivých krajích bude v polovině měsíce srpna tohoto roku. Já bych možná připomněl ještě jednu věc - to, co jsme v rámci této pracovní skupiny diskutovali. My jsme samozřejmě říkali, nebo jsme probírali jednotlivé body nebo témata.
Tentokrát budu asi kratší. To je určitě mrhání prostředky.
Já jenom velmi stručně. Já myslím, že podstatu věci vystihl sám pan poslanec Blaha, který konstatoval, že jsou problémy samozřejmě v tom, pokud by mělo dojít ke změně podmínek, které v současné době již změnit nelze. Dohodli jsme se na tom, že toto možné bude, ale chceme mít určitý čas. Chceme situaci vyhodnotit. Pokud by byly určité excesy, tak jsme samozřejmě připraveni za půl roku po spuštění od 1. ledna 2019 rozšířit tyto seznamy, ale chceme vidět jeden rok zkušebně, zkusmo, a zjistit, jestli skutečně ty intenzity dopravy vedou k objíždění. My jako Ministerstvo dopravy si nemyslíme, že by mělo docházet k tak silnému objíždění, tak jak je prezentováno v médiích. Takže my se připravujeme na spuštění. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, já bych se chtěl vyjádřit následovně. A současně toto rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo krajskému úřadu k novému projednání. Ministerstvo dopravy, když zjistilo nezákonnosti, muselo rozhodnutí zrušit. Kdyby rozhodnutí nezrušilo a odvolatelům nevyhovělo, lze důvodně předpokládat, že by odvolatelé využili svých práv a šli by k soudu. A chcete, aby soudní řízení, které by trvalo třeba půl roku, třeba rok, vedlo ke stejnému výsledku jako teď? Naši úředníci na Ministerstvu dopravy jsou vázáni zákonnými předpisy a podle nich postupují.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše a poté na ostatní členy vlády. Než předám slovo prvnímu poslanci vylosovanému v pořadí, panu poslanci Jakubu Michálkovi, přečtu došlé omluvy. Pan poslanec Karel Rais se omlouvá dnes mezi 16.00 a 18.00 z důvodů pracovních. Pan poslanec Tomáš Kohoutek se omlouvá dnes mezi 15.30 a 18.00 z důvodů pracovních. Připraví se pan poslanec Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.
Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, zase jste nedorazil na ústní interpelace. Nuže, já se chci zeptat na váš slib, který jste dal občanům, kdy jste slíbil, že budete bojovat proti korupci. Konkrétně jste do programového prohlášení napsali, že předložíte účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení. Lidi to samozřejmě štve. Podle průzkumu štve lidi nejvíc korupce a hospodářská kriminalita. Ptáme se, proč třeba chodí do Poslanecké sněmovny daňový podvodník pan Pitr. S kým se sem chodí radit? Proto nemáme zákon o lobbingu, takže to nevíme. Vy jste slíbili, že to budete mít v roce 2018 hotové, že to je v legislativním plánu, a není nic. Takže dva roky tady sedíte, máte Ministerstvo spravedlnosti pět let, a není nic. Žádný zákon jste nepředložili, sice na tom pracujete, ale nemá to žádné výsledky, ani do Poslanecké sněmovny se to nedostalo. Takže nás tady krmíte nesmysly jako vodňanská kuřata ve svém závodě. Toto se mi opravdu nelíbí. Lidi považují korupci a hospodářskou kriminalitu za závažný problém. Každý pátý případ hospodářské kriminality byl odhalen díky oznamovatelům, takže je logické, abychom tady měli právní prostředí.
Jmenován byl z vůle předsedy Rafaje, přestože nemá žádné odborné vzdělání. Do rozkladové komise úřadu navíc předseda Rafaj jmenoval i vlastní dceru Petru nebo svého zetě Petra Kubína. V Libereckém kraji úřad zrušil dopravní tendry nebo v nich rozhodoval tak pozdě, že takovýto postup vždy nahrával této společnosti. Ačkoliv v roce 2012 byl zdvojnásoben rozpočet jeho úřadu, v posledních letech došlo k postupnému omezení jeho dozorové činnosti až na polovinu. Při počtu úředníků 71 v sekci veřejných zakázek dnes připadá na jednoho referenta půl případu měsíčně.
Takže také - v souladu s jednacím řádem do 30 dnů bude odeslána odpověď. Prosím, máte slovo.
Vážený nepřítomný pane premiére, interpeluji vás ve věci výstavby obchvatu České Lípy. V roce 2010 byl však projekt z úsporných důvodů zastaven tehdejším ministrem dopravy Vítem Bártou. Ministr dopravy zároveň prohlásil, že stavba dostane výjimku, což by mělo přípravu urychlit a zajistit financování. Vy jste hovořil o rozšíření poslaneckého návrhu zákona, který má urychlit výstavbu určených dopravních staveb, právě o tento obchvat. Kdy tedy bude realizace projektu zahájena?
Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Teď vás zklamu. Co se týče zveřejnění, to samozřejmě ano, nevidím tam žádný problém projektu. Tak to bude otázka dalšího... Ten Thermal, tak jak jsem vám říkala, jsou tam další jednání. Takže tam se nepředpokládá nějaká zásadní změna charakteru toho hotelu.
Vážený pane ministře, docela mě překvapila zpráva, podle které Ministerstvo průmyslu a obchodu stále proplácí dotace společnosti Agrofert. Je to s podivem, když ministerstva financí a zemědělství dokázala finanční toky k Agrofertu zastavit. Svůj krok odůvodňujete hrozícími soudy. U těch ostatních ministerstev spory nehrozí? Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, proč proplácení dotací společnosti Agrofert, na rozdíl od ostatních resortů, nezastavíte. Připomínám, že tyto peníze právě teď nejdou z Evropské unie, ale z kapes daňových poplatníků. A jaký je smysl ustanovení článku 8, který jsem tu citovala, když ho ve stávající situaci neuplatňujete? A co by se muselo stát, abyste ho aplikovali?
Já jsem rád, že ten dotaz přišel, a svým způsobem bych ho mohl vyřídit během půl minuty prostým sdělením, že neproplácíme. Prostě se neproplácí, neproplácí se už od prosince minulého roku, neproplácelo se, a tím pádem tvrzení, že se proplácí, není pravdivé. A tady bych to provázal možná i s tím, co jste říkala, s těmi ostatními resorty. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácí ex post. Vyplácí, to je hrozně důležité říct. S tím, že řízení o přidělení dotace - já to teď raději budu přesně číst, abych neudělal někde chybu - zahájené vyhlášením konkrétní výzvy, ve které jsou definovány podmínky poskytnutí dotace, které jsou následně promítnuty, se hovoří tak, že jsou závazné pro žádost i platbu. Přeloženo do češtiny, pro platbu je závazné to, co se ukonalo v době, kdy se žádalo a kdy se schvalovalo. A teď to má tu návaznost na to, co jsem říkal, že se vyplácí ex post. My vyplácíme v tuto chvíli přibližně tři roky staré projekty.